Můžete se dohodnout na navýšení v rámci vládních stran? Přišlo by mi to správné, oddělit toto téma. To je prostě jedno téma. Dále tady zaznívalo, že jsou jiné cesty, že mají být lepší cesty, a nezaznělo tady jaké. Pak tady zaznívalo zlepšit vymahatelnost. Tam je ten problém, že se to za ty roky nestalo. V těch vládách jste byli vy, my zatím ne. Ale prostě nestalo se to a ti lidé žijí teď a tady. Takže velmi bych si přála zlepšit vymahatelnost. My, kteří chceme hlasovat proti, poneseme odpovědnost. A je příliš mnoho velmi chudých samoživitelů. Ta čísla jsou jasná. Je to nejohroženější skupina chudobou. A v této situaci, kdy je to takto rozložené, tak bych vyzvala, jestli bychom postupně nespěli k závěru té debaty.
Poslanec Marek Výborný s faktickou poznámkou.
Jenom velmi krátce. Jsem přesvědčen o tom, že tady skutečně to není Losna a Mažňák, tady to není ten zlý a ten dobrý, kteří mají bojovat proti sobě. Je to velmi vážná debata. Protože rozumím argumentům obou dvou stran a obě dvě strany mají vlastně pravdu. Bohužel to nemáme. Tak to skutečně není, protože relevance argumentů je na obou dvou stranách.
Děkuji. Paní předsedkyně Markéta Pekarová Adamová s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tak se omlouvám. To tady skutečně není.
Tak jsem se přece jenom dočkala.

Proto bych byla i za to velmi ráda a myslím si, že bych se vůbec nezlobila, kdybychom se třeba domluvili o nějakém doprovodném usnesení, že by to vyhodnocení po tom roce nebo dvou letech mělo přijít. Náš návrh také mířil na to, že jsme měli dán koeficient pro rodiny, které si o to můžou žádat.

Já to říkám natvrdo, je to prostě dávka, my se toho nebojíme.
Nikoho nevidím, v tom případě rozpravu končím. Není tomu tak.
Navržená procedura je následující. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj doporučuje
Nicméně věřím, že je srozumitelná. Kdo je proti?
Stanovisko garančního výboru je nedoporučující.
Návrh byl zamítnut. Prosím další návrh.
Jedná se o legislativně technické úpravy, úpravu novelizace zákona o svobodném přístupu k informacím a úpravu novelizace zákona o základních registrech v reakci na přijetí zákona o právu na digitální službu tak, jak jej předložil garanční výbor.
Kdo je proti? Návrh byl přijat. V tom případě přikročíme k hlasování o návrhu zákona jako celku. Přednesu návrh usnesení. "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů, podle sněmovního tisku 576, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou." Kdo je proti? Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas.
Takže únik neznámé látky do řeky Bečvy v okolí choryňského mostu spojený s úhynem ryb byl nahlášen pracovníkovi oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí Olomouc v neděli 20. září po poledni. A jestli má někdo představu z amerických seriálů, že tam jsou nějaké zásahové jednotky, tak my nejsme součástí integrovaného záchranného systému jako Česká inspekce životního prostředí, takže my tam nejsme první. První je tam Hasičský záchranný sbor, první je tam případně vodoprávní úřad z místa. Jenom třeba pro informaci, možná vás překvapí, v roce 2019 bylo evidováno 165 havárií podle vodního zákona a Česká inspekce byla přizvána k šetření pouze asi ve 40 případech.
A to vám chci říct, paní ministryně, že to tak ve skutečnosti je, protože my se bez finančních prostředků na to, abychom nějaké mediace vůbec pro rodiče dělali, nepohneme. A i tady z tohoto rozpočtu se platí tady de facto tato soutěž mezi obcemi. Takže bez finančních prostředků to jednoduše nepůjde.
To jsou faktické poznámky. Dále je připravena s přednostním právem paní ministryně Jana Maláčová a řádně přihlášená Hana Aulická Jírovcová, poté kolega Dolínek a Marek Benda. Nyní tedy pan kolega Ondřej Profant, měřím mu čas.
Vážení kolegové, já chápu, že Václav Klaus je velkým morálním vzorem, a jistě by nám dlouho mohl vyprávět o tom, jak se má provozovat rodinný život a tak dále. Ale já chci zdůraznit tu základní tezi. V tomto jednání vůbec nejde o ty rodiče. A pokud se jim nedostane řádné péče a vzdělání, tak je pravděpodobnější, že bude více dalších problémů, že samy třeba založí další problémové rodiny a tak dále, zatímco když dostanou elementární zázemí, tak máme větší šanci na nějakou stabilizovanou společnost, která hledí vpřed. A to je snad to, co my všichni tu chceme. Ti asi si neporadí lépe než stát s vymáháním toho dluhu. Prostě buďme stateční a postavme se za ně a za ty děti.
Ondřeje Veselého, připraví se paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
Protože tady v tom případě ten návrh se chová tak, jako kdybychom místo žháře, který zakládá oheň, řešili jenom ten oheň samotný, a tedy byli hasiči toho ohně, ale na toho žháře jsme se vůbec neohlíželi.
Nyní faktická poznámka pana poslance Pavla Blažka, připraví se Marek Výborný. Máte slovo, pane poslanče.
Já jenom stručně navážu na pana kolegu Juchelku, snad abych upozornil na jakýsi rozdíl mezi teorií a praxí. Pan kolega zde správně říkal, že stát potom po těch tatících to bude vymáhat, ale to už se může teď, to by tady ten zákon nemusel být. Čili tenhle zákon tomu vlastně nepomůže vůbec. Ten tatík, který tomu uhýbá do dneška, tomu placení, bude uhýbat vesele dál, akorát to břemeno se přesune jinam. Můžu vám říct z praxe, že už dnes dlužníci, kteří třeba neplatí za energie, v zásadě čekají na to, že budou mít další a další možnosti, jak se placení vyhnout. A tento návrh zákona může dopadnout v lecčems podobně.
Já mu za to děkuji. Skutečně ta preventivní otázka, to znamená, práce s těmi rodinami, je nesmírně důležitá. A když to tady zaznělo z úst Aleše Juchelky, korigováno paní ministryní, těch 150 milionů, to je nehorázně nízká částka. Prošel tento týden státní rozpočet v prvním čtení, a když vidíme, jak se tady dneska rozhazuje na všechny strany, tak mi neříkejte, že nějaká relativně velmi drobná částka, která by posílila tento program, by se nemohla najít. Obce přátelské rodině, to jsou všechno programy, které můžeme my zde z úrovně i Ministerstva práce a sociálních věcí podpořit, a vyhneme se těm problémům, o kterých se tady hovoří.
Každý den se i několikrát setkávaly týmy všech zúčastněných organizací. Chci zdůraznit, že od počátku bylo uděláno technicky maximum, aby bylo znečištění řeky zastaveno co nejdříve a sníženy tak škody. Bohužel kontaminant, a až po několika dnech -
Pane poslanče, já vás přeruším a požádám kolegy zejména v okolí zasedacích míst klubu SPD, aby ty diskusní kroužky rozpustili, nebo přenesli ven.
Postiženy byly především proudomilné ryby, jako jsou parmy, ostroretky a další. Dle informací expertů České inspekce nebyl potvrzen zatím významnější úhyn další říční fauny, kromě ryb, nebo flóry, ale to je samozřejmě předmětem dalšího zkoumání, a bude. Někteří politici a některá média do omrzení připomínají můj údajný slib, že viník bude nalezen v řádu hodin. Vážení, já už jsem stokrát reagoval, že nic takového jsem neslíbil. No nevěděl, samozřejmě. A ani jsem se k tomu nevyjadřoval. Protože novináři se na nic jiného neptali.
Absolutně kapituluje a půjde to k tíži těch, kteří jsou poctiví, kteří se starají o děti, kteří pracují a platí daně. To nejsou nějaké peníze, které tady někdo dá, kdo to podporuje. Vždycky je jednoduché dělat dobro za peníze jiných. Ale ten problém reálně existuje a my, kteří tento návrh zákona nepodpoříme, v žádném případě tu situaci nezlehčujeme a neříkáme, že těm rodinám není třeba pomoci. Bavíme se o tom jak. Bavte se s námi, ale to je legitimní politická debata, jakým způsobem pomáhat těm rodinám. A to musím opravdu velmi silně odmítnout.
Nyní tedy kolega Juchelka, Bauer, Blažek a poté paní ministryně Maláčová.
Děkuji. My přece v našem sociálním systému řešíme bezvýchodnou situaci mnoha občanů. Máme tady, jak říkala kolegyně Pekarová, 27 sociálních dávek, nebo kolik, a na všech mohou participovat i rodiče samoživitelé a rodiče samoživitelky. Krom toho jedna taková poznámka. Když se bavíme o samoživitelích, tak ve skutečnosti dle mého názoru samoživitelem je pouze člověk, který je vdovec anebo vdova.
Já vím, že se velmi dobře pomáhá za cizí peníze, to tady vidíme prakticky ze strany Ministerstva práce a paní ministryně každý rok nebo každý den. Je to pouze o té cestě. Ale už jsem to tady řekl v tom svém vystoupení, neudělali jste vůbec nic. Vůbec nic jste neudělali. Možná že teď máte nějaký nápad, jak jsem slyšel na ministerstvu, ale ze strany Ministerstva spravedlnosti nepřišlo vůbec nic. A my vás pouze upozorňujeme, že to, jak chcete některé věci řešit, což je náhradní výživné, prostě nebude fungovat a prostě to zaplatí občané České republiky. Ta čísla tady ještě nepadla, ale jenom za ten jeden rok následující to bude suma přibližně necelé jedné miliardy korun. Další náklady, přibližně 120 milionů korun, bude na nábor nových pracovníků a další desítky milionů korun na nový informační systém.
Nyní pan poslanec Pavel Blažek, připraví se k faktické poznámce paní ministryně Jana Maláčová. Máte slovo, pane poslanče.
K té debatě chci říct jen tolik. Je naprosto legitimní debata o tom, kam všude až má zasahovat stát. Ta debata je o tomto. A každý zásah státu má i nezamýšlené důsledky. Také bych se připojil ke kolegovi Stanjurovi. A ještě snad jedna věc. Ono je hrozně moc věcí, které se týkají dětí, které nevyřešíme. V těch různých rodinách se dějí různé věci. A snad řeknu jednu větu optimistickou.
Děkuji a nyní s faktickou poznámkou paní ministryně Jana Maláčová, připraví se kolegyně Richterová s faktickou poznámkou. Na čekačce jsou stále kolegyně Aulická, Dolínek a Benda po kolegyni Hyťhové, což je zatím poslední faktická poznámka. Nevím, jestli to tak vydrží.
To bychom se asi ještě divili. Jinak shrnující k té debatě. A náhradní výživné je o tom, že nenecháme ty lidi, zejména ty děti, spadnout na úplné dno, stát pomůže s alimenty, a tím pádem je větší šance, že z těch dětí budou řádní občané. Protože potom je to dražší pro všechny. To znamená, je to investice do toho, že každý rok si tady nevyprodukujeme, protože nefunguje vymahatelnost práva, nezodpovědné občany.
Nyní paní kolegyně Olga Richterová s faktickou poznámkou, připraví se k faktické poznámce pan kolega Marek Výborný a paní poslankyně Markéta Pekarová Adamová.
Připraví se pan poslanec Patrik Nacher.
Pane kolego, to není pravda.
Vaším prostřednictvím na mého předřečníka pana poslance Výborného. To by bylo nejideálnější řešení, jaké by bylo.
Dámy a pánové, pěkné už odpoledne. To je první poznámka. Druhá poznámka, pro koho ten chráněný účet je. Takže to je ta skupina těch přítomných. Mimochodem, ta částka se v letošním roce zvedla třikrát.
Za nás třeba nevnímáme v této chvíli a v tento okamžik v souladu s tímto návrhem zákona nesystémovost 6 tisíc korun jednorázová pro pomoc samoživitelům.

A to je prostě holý fakt. Akorát to prostě nemáme nikde systémově uvedeno. A není to jenom v oblasti samoživitelů a samoživitelek.

A tím pádem, kdyby se schválilo 6 tisíc korun, tak prostě na něj také mít nárok nebudou. Je to stejné jak u porodného.

Neudělalo vůbec nic. Neudělalo. A je mu to v podstatě úplně jedno.

A nemyslím si, paní ministryně, protože nám to říkala na výboru pro sociální politiku paní ministryně Maláčová, že to je systémové řešení. A nezlobte se na mě, za dvě volební období, co jsem tady, neudělalo vůbec nic. Mně tady chybí, opět to řeknu, ta koncepčnost, ta systémovost, to navázání. Absolutně nic. Bavíte se tady, že by mělo fungovat školství, nebo propojenost školství, Ministerstva práce, Ministerstva zdravotnictví a dalších, Ministerstva spravedlnosti. Takže děkuji moc.
Děkuji. Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Benda. Prosím, máte slovo.
Protože když se podíváte na původní návrh, který jsme navrhovali, tak byl trošku jinak koncipován, protože přesně jsme očekávali, že se to zvrtne jenom v diskusi o dávkách, a ne v účinný nástroj. Ten náš návrh, jak byl napsán, byl napsán opravdu tak, aby to byl okamžitý rychlý nástroj a aby se to nedalo takto relativizovat. Nicméně na druhou stranu jsme si vědomi, že na každý zákon se musí najít většina, a proto jsme rádi vyšli partnerům vstříc a našli cestu, která by měla být hlasovatelná, a pevně doufám, že nakonec za cenu i těch kompromisů, co mluvila paní kolegyně z KSČM, bude ten návrh schválen. Ona řekla, že to je odlišný pohled. My říkáme, že když se to nezvládá, přichází stát. A že respektuje, že jiný náhled je, že to má co nejvíce vyřešit ta rodina, respektive už nefungující rodina sama, a nedávat tam ten prostředník toho státu, když to zjednoduším. A já myslím, že tento nástroj by měl pomoct tomu, aby se ti lidé nedostávali do nějaké totálně zoufalé situace. My pomáháme, kde to jde, a plně to respektujeme. Něco je naše priorita, něco je priorita i opozičních stran a jsme schopni na to přistoupit. A nám přišlo, že je dobré se podívat na ty děti. A já zase respektuji, že vy byste to udělali jinou cestou. Myslím si, že máme stejný cíl. Ale teď ta většina snad se najde pro tuto státní cestu.
Děkuji. Pan poslanec Marek Benda, poslední přihlášený v obecné rozpravě.
Sice to za dva roky vyhodnotíme, ale má to být na věky věkův. A pak mě trochu tedy, musím říct... pozlobila, abych byl korektní. Způsob, jakým jsou tady zneužívány faktické poznámky k tomu, aby člověk uplatňoval svá vlastní stanoviska, a pak si říká ale vy, co jste se přihlásili správně a řádně, už radši nemluvte, není úplně správný. K tomu, co tady zaznívá. Neskončete tak jako velká část Velké Británie, kde rodina vypadá tak, že je to matka, dítě a státní byrokrat, který je živí.
U hlasování číslo 314 jsem hlasoval pro, na sjetině mám zdržel se.
Nyní se táži navrhovatelky, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy.
Víte už z mého úvodního slova v prvním čtení, že tohle byl hlavní cíl zrychlení této poslanecké iniciativy. V případě obstavení účtu v této situaci nově vznikne chráněný účet. Platby budou chráněny, soud nebo soudní exekutor, plátci musí konat bezodkladně. To je také novinka. Banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky. Chránit prostředky - to je velmi důležité. Zase, nově vznikne chráněný účet i pro tyto případy, platby budou chráněny, soud, soudní exekutor, plátci, to znamená, zaměstnavatelé, ale také třeba Česká správa sociálního zabezpečení nebo úřad práce musí konat bezodkladně, banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky. Pak funguje všechno jako v těch druhých dvou případech, platby budou chráněny, soud, soudní exekutor, plátci musí konat bezodkladně, banka od zaslání jejich údajů musí nejpozději do pěti dnů chránit prostředky. Pro tyto situace této třetí skupiny dlužníků Charita, Asociace občanských poraden, Česká asociace povinných, všechny tyto organizace jsou připravené pomáhat dlužníkům, a to, že je to účinná pomoc, potvrzují, proti stávajícímu stavu.